Takže jsou to jenom výmluvy, výmluvy k tomu, že se bohužel i novým politickým stranám zalíbilo, když můžou ukotvit své lidi do státní správy, zalíbilo se jim, aby mohly mít také politické trafikanty, všem těmto pěti stranám. Většinu postů je možno jmenovat politicky, nehledě na odbornost. To je vše.
Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já budu velice rád, když pan kolega Okamura bude pozorovat hemžení dvou případných politických, nebo tzv. politických náměstků na ministerstvech, kde jsou stovky zaměstnanců.
Jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu, v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Z pohledu státu, dojde rovněž k posílení boje s daňovými úniky, které jsou s trhem s padělky zpravidla spojeny.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji panu ministrovi Brabcovi za uvedení tohoto zákona. Velmi detailní uvedení. Snad bych dodal, že tento zákon upravuje práci celních úřadů při vymahatelnosti práva k duševnímu vlastnictví. Jedná se zde o způsoby zadržení a nakládání s takovými padělky. Jsou to padělky, různé zboží, dneska se kopírují a vyrábějí padělky, ať už jsou to oděvy, obuv, dokonce mobilní telefony. Jedná se především třeba právě o ten zmiňovaný textil. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru.
A dříve než zahájím obecnou rozpravu, přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se od 12 hodin omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů. Jenom upozorňuji pana zpravodaje, zda by byl tak laskav a v obecné rozpravě potom navrhl to zkrácení té lhůty. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Děkuji. Není tomu tak. Tudíž zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Tímto hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.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
Dovolte mi, abych opravdu stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tento návrh zákona přímo navazuje na návrh zákona, který byl právě schválen v prvním čtení, za což vám děkuji jménem svým i jménem předkladatele. Předmětem této novely jsou nezbytné související změny v jiných zákonech. Rozsah návrhů je opravdu nevelký, neboť obsahuje pouze technické novelizace zákona o ochraně spotřebitele a autorského zákona.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Děkuji panu ministrovi, že uvedl i tento návrh zákona, který souvisí se zákonem o působnosti orgánů Celní správy České republiky. Snad bych jenom dodal, že tento zákon bude měnit především zákon na ochranu spotřebitele a zákon na ochranu autorských práv. Některá ustanovení v těchto zákonech bude taky taxativně rušit. Jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru.
Předpokládám, že pan zpravodaj načte tu žádost o zkrácení lhůty projednávání. Tak prosím, aby tak učinil Já též děkuji. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím.
Pěkné dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové, uplynula přestávka na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a my bude pokračovat dalším, tentokrát pevně zařazeným bodem, jímž je
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jistě jste se všichni seznámili se stanoviskem pana prezidenta. Také zde vyjádřil obavy o to, že tímto zákonem nedojde k dostatečné depolitizaci státní správy. Naopak jsme přesvědčeni, že dojde k zásadní depolitizaci státní správy, a budeme tedy hlasovat pro sněmovní verzi, tak jak jsme ji zde schválili.
Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi jako zástupci navrhovatelů. Není tomu tak. Také neeviduji zájem. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan předseda Tomio Okamura.
Zaberu méně času, než by zabrala faktická připomínka. My jsme uzavřeli politickou dohodu. Náš klub tu politickou dohodu dodrží a budeme hlasovat proti vetu pana prezidenta.
Děkuji panu předsedovi. Nyní další s přednostním právem, pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak víte, tak Úsvit hlasoval jediný v této Poslanecké sněmovně proti zákonu o státní službě. Já bych znova, ale velice stručně, zopakoval ty důvody, skutečně na pár minut. Jenom řeknu dvěma větami. Takže si připomeňme ty dvě větičky. V čele státní správy stojí náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toho jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu šesti let. Nezávislost nula. Neboli ho můžete odvolat kdykoli. Když prostě najednou je neposlušný a politicky neposlouchá. Těmi se to tam bude hemžit. A znova cituji tu větu ze zákona: Ministr může jmenovat dva svoje politické náměstky, na které se nevztahuje služební zákon. Je to tam jasně formulováno. Jsou to političtí náměstci a hnutí Úsvit, znovu říkám, odmítá politické náměstky, politruky, politické trafikanty, politické podržtašky na státních úřadech. Na státních úřadech mají být odborníci. A vy, vy, pět politických stran v této Sněmovně, zahlcujete státní správu politickými nominanty. Zpronevěřili jste se mnozí z vás tomu, proč jste šli do voleb, co jste slibovali voličům. Tam mají být odborníci. Za třetí, odmítáme také politické tajemníky na ministerstvech. Takže politický náměstek pro státní službu je tam, političtí náměstci na ministerstvech a také političtí tajemníci. A já opět jenom přečtu ty dvě věty ze zákona. Jmenuje je vláda na návrh příslušného člena vlády. Státní tajemník má na starosti organizační a personální otázky na ministerstvu. To znamená, opět politická funkce, opět politický trafikant, opět absolutní politický dohled na ministerstvech a ve státní správě. Tříčlenná komise, kde dva členy vybírá politicky jmenovaný státní tajemník, ze tří dva, pouze vybere tři nejvhodnější uchazeče. A z těchto tří uchazečů vybírá zaměstnance politicky jmenovaný státní tajemník. Dříve byly výsledky výběrového řízení pro státního tajemníka závazné. Nově už nebudou. Je tedy otevřený prostor pro další politické trafikanty. Je to děsný zákon, je to šílenost, kterou tady předvedla nová koalice pěti stran, a hnutí Úsvit podpoří veto prezidenta republiky. My skutečně odmítáme hlasovat, zůstali jsme tady jako poslední mohykáni, odmítáme hlasovat pro politizaci státní správy. Budeme do posledního dechu bojovat proti politickým trafikantům ve státní správě. Jsme sice nejmenší, ale budeme bojovat.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Přihlášen je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že už v letošním roce naposledy tady před vás předstupuji se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k projednávanému zákonu o státní službě. Ale abychom si samozřejmě připomněli, co ten zákon přináší, jaké má chyby a samozřejmě i jaká má pozitiva. Prezident Miloš Zeman před několika dny vetoval služební zákon a vrátil nám ho tak zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Jedná se o jeho veto. Pokud veto projde, nastane menší problém. Pokud veto neprojde, bude platit služební zákon v podobě, jak opustil Poslaneckou sněmovnu. Pro své veto měl prezident Miloš Zeman poměrně pádné argumenty.
A tady asi nelze než souhlasit s tím, že bychom si vytvořili určitým způsobem i bílé koně, protože řada z našich spoluobčanů je vynalézavých.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Jelikož v obecné rozpravě byl vznesen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, já o něm nechám hlasovat. Aha, omlouvám se, zapomněla jsem na závěrečná slova.
To se opravdu nedivím. A to tedy nechápu, proč by ten, kdo je prohlášen soudem za svéprávného, měl být zároveň tím soudem omezen tím, že je mu určen opatrovník, a to buď ve stejném, nebo odlišném rozsudku. Takže to je věc, která je důležitá. Co mi vadilo, a děkuji panu kolegovi Tejcovi, že to tady řekl, na stanovisku vlády. Co je to prosím vás za argument?
Není tomu tak. Eviduji přihlášku s přednostním právem.
Opravdu nechci zdržovat, ale chci protestovat proti tomu, co tu padlo. Prostě snaha je, aby těch údajů tam bylo opravdu co nejméně nezbytných pro identifikaci.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo
Budeme pokračovat bodem číslo 5, ve kterém byla přerušena rozprava. Prvního tu mám nejprve s faktickou poznámkou pana poslance Jeronýma Tejce. Po něm s přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem přesvědčen, že je naprosto nutné, aby byl dostatek času pro kontrolu vydávaného majetku, protože zákon je enormně špatně nastaven. A nemá smysl se bavit o tom, jestli to byl záměr nebo neschopnost. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přestože je spolupředkladatelem tohoto zákona, já tomu, pane kolego, nerozumím. Vy jste minulou schůzi hlasovali proti tomu, aby tento bod byl pevně zařazen na projednávání minulé schůze. A tuto schůzi tady brečíte, že vám letí čas! Víte vy vůbec, co děláte? Minulou schůzi tento bod, který už byl na programu této schůze, propadl celou schůzí, propadl ven, mimo jiné vládní koalice hlasovala proti pevnému zařazení bodu, to jste neodsouhlasili. A dnes tady brečíte o tom, že vám utíká čas?!
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tejc, tak vaším prostřednictvím. Já jsem podpořil ve výboru prodloužení lhůt. Chápu, že tady byla nějaká přechodná vláda, předčasné volby, různé další důvody, které k tomu jsou. Ale prosím netvrďte, že ten zákon byl enormně špatně nastaven. Je to prostě standardní, tak jak byly restituce vždycky. Naopak ty lhůty jsou tam dramaticky delší. A jestli to státní úřady nestíhají, tak je to problém v těch státních úřadech. Ne problém v tomto zákoně. Tak jenom abychom - můžete vykládat, jestli jsme kompenzace provedli správně, nebo nesprávně, ale netvrďte, že na tom zákonu je něco divného.
Děkuji panu poslanci Bendovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.
Už jsme si toho tady zejména v minulém období řekli mnoho. Ale já trvám na tom, že ten zákon není standardní. Není vyrovnání jako vyrovnání. Tento zákon mimo jiné přímo výslovně zakazuje aplikaci ustanovení o neplatnosti občanského zákoníku pro případ, že by se ukázalo, že například některá ustanovení a některé smlouvy by byly neplatné, tak je není možné podle občanského zákoníku zneplatnit. To přímo říká zákon o majetkovém vyrovnání. Takže já jsem přesvědčen, že ať už výše vyrovnání, tak způsob vyrovnání je prostě jiný, odlišný. Je podle mého názoru ve prospěch církví. Teď musíme zabránit tomu, aby byl dostatek času pro ty orgány, které tuto věc chtějí kontrolovat. A to, že zákon záměrně podle mého názoru nastavil krátké lhůty pro kontrolu, to není moje chyba, to je chyba těch, kteří pro ten zákon hlasovali.
Děkuji panu poslanci Tejcovi.
Už úpornost, s jakou se snažíte oddálit projednání tohoto zákona, mně říká, že tady je nějaký problém z vaší strany. Odebrat lidem 170, 150 miliard korun, dát valorizaci církvi, kterou nikdo jiný nedostal, jenom ta církev! Kroutíte hlavama! Zeptejte se lidí! Asi moc ne, protože tolik ochranky nemáte!
Teď pan poslanec Laudát, pan poslanec Benda, pan poslanec Fiedler.
Sami vidíte, pokud v tomto budeme pokračovat, tak se tady budeme hádat do dvou hodin, potom půjdeme domů. Neprojednáme řadu dalších důležitých bodů.
Prosím o konkrétnější, co to je do příštího týdne. Dobře. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Ale neuvěřitelná neomalenost pana poslance Foldyny, myslím, že fakt je úplně za hranou. Ale úplně za hranou! To tady snad nikdy neřekl nikdo ani z představitelů komunistické strany. Že vrácení majetku je odebrání 130 nebo 150 miliard.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Omlouvám se, pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Foldyna.
Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na kolegy spolupředkladatele, protože tam jsme ze dvou politických klubů. Říkáte, že potřebujeme to rychle projednat. Ale vidím tu dnes pana ministra zemědělství. Opět tady postrádám pana ministra Sobotku, ke kterému jsem měl mnoho dotazů, dvakrát jsme to přerušili, protože tu nebyl. Dnes tu opět není. Čili já se ptám na vládní koalici: Jste připraveni nebo máte odpovědi na to, co s tím? Protože v dopise, který jsem tady při tom, když jsme začali tento bod projednávat, zmínil, že na řadu věcí, na řadu otázek, které jsem položil panu premiérovi Sobotkovi, jsem nedostal odpovědi.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.